O čem nejpozději do hodiny všichni začnou mluvit? O migraci a souvisejících problémech. A my tady v Poslanecké sněmovně se o tom bavit nebudeme? A dámy a pánové, významným prvkem těchto dohod a jednou z podstat toho řešení je nový relokační mechanismus. To jsou kvóty. O tom tady musíme diskutovat a tady jsme měli slyšet od české vlády, jaký je její postoj, jak se v této věci zachová. Česká vláda nesouhlasila s jedním typem kvót, nejednala v tom ještě konsekventně, v dalších případech to připouští. Jaký je postoj české vlády? Jak se v tom bude postupovat? Bude premiér Sobotka důsledně bojovat proti všem typům relokačních mechanismů, tedy proti všem kvótám, nebo ne? Na to nám vláda dluží odpovědi. Nejenom mně, ale i vám, protože jinak byste nemohl vystoupit, jak jste vystoupil.
Děkuji. Asi v tomto nebudeme ve shodě, ale respektuji tento názor. Táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, poslouchám tady tuto diskusi a jako člen české vlády se chci vyjádřit k těm otázkám, které tady zazněly. Ač nemám žádný konkrétní mandát od pana premiéra, tak samozřejmě jsem přítomen zasedáním vlády, kde pokaždé je uprchlická krize centrálním tématem. A vláda České republiky na jednu stranu samozřejmě odmítá jakýkoli nátlak. Jednoznačně se vyjádřila ke kvótám. A už jsem o to tady jednou žádal. Prosím vás, nezneužívejme tuto obrovskou humanitární katastrofu k nízkým politickým cílům a sbírání populistických bodů. Jde opravdu o lidské životy. Velmi závažný problém, ke kterému se česká vláda staví v kontextu mezinárodního společenství velmi odpovědně.
Nikdo nezneužívá toto téma k nízkým politickým bodům. Je to lež, pane ministře, a v této chvíli se proti tomu striktně ohrazuji. Nevyřešilo se vůbec nic. Bylo to přehlasováno vládními poslanci na 22. března, pozdě, protože 17. března odjíždí premiér na Evropskou komisi. Odpovědi na otázky, jakým způsobem se bude dále vyvíjet imigrační krize. Zodpovídáte se občanům České republiky.
Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.
Já bych byl rád, kdyby někdo, kdo má opačný názor, nebyl nálepkován, pane ministře. Nebyl nálepkován. Já si to skutečně myslím. Není to tak, že jsem si přečetl nějaký výzkum veřejného mínění a na základě toho jsem otočil o 180 stupňů. To, že tu petici podepsalo 200 tisíc občanů, je jasným důkazem toho, že to naše občany trápí a zajímá. Nic takového nedělám. Co se s nimi bude dít? Budou rozmisťováni v zemích Evropské unie. To, že něco přejmenujeme, přemalujeme, neznamená, že jsme našli jiné řešení. A já bych poprosil, aby náš premiér byl první, který odmítne ten folklór těch nočních zasedání. To jsme za toto volební období, jsme tady spolu necelých dva a půl roku, slyšeli asi třicetkrát, že byl přelomový summit. Deset přelomových summitů bylo k finanční krizi v Řecku a dvacet přelomových summitů bylo k migrační krizi. Mě docela baví, jak pan premiér sám sebe popisuje jako tvrdého vyjednavače. No tak my máme zkušenost v České republice jinou. To by měl být standardní bod na každé schůzi, dokud to usnesení Poslanecká sněmovna nezruší. Vždycky se toho doprošujeme, nakonec některé z vás přesvědčíme, zařadíme na program, přerušíme, odložíme, přerušíme, odložíme. První, na co se nás ptají, je tohle. To není vymyšlený problém. Takže já opakuji dotaz, pane ministře: Jak vy osobně interpretujete dohodu, pokud ta dohoda uzavřena byla, jeden za jednoho, a co se stane s těmi, kteří tedy z Turecka v rámci této dohody přijdou na území Evropské unie? To je přece klíčové. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 byla vypracována MPO na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva informuje o vývoji vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2014 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje souhrnné informace o podporách poskytnutých MSP z národních prostředků a prostředků Evropské unie jednotlivými ministerstvy v loňském roce. Podniky vidí jako problematické rovněž zvyšující se náklady na ztížený přístup k financování, a to zejména pro nově se rozvíjející firmy. Děkuji za pozornost.
V tomto usnesení zároveň výbor pověřil mě, abych o projednání v hospodářském výboru informoval a toto usnesení navrhl, což jsem také učinil.
Děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Návrh byl schválen a zprávu jsme vzali na vědomí. A ještě před kolegou Fiedlerem faktická poznámka pana poslance Romana Váni a pana poslance Petra Bendla. Nejdřív kolega Váňa.
Takže možná že tam došlo k nějakému přeslechnutí.
Děkuji, nyní pan kolega Bendl... K faktické poznámce, nebo s vystoupením? S faktickou poznámkou. Tak prosím, kolega Fiedler ještě chviličku počká, jistě.
Výbor pro evropské záležitosti stejně tak jako ostatní zasedání všech ostatních výborů až na výjimky, pokud se neusneseme jinak, jsou veřejná. Čili prosím, přijďte na ta jednání, pokud chcete diskutovat tento mandát. Pan kolega Chalupa teď na mě pokyvuje, protože on je ten, který například, byť není členem výboru, chodí na tato zasedání výboru. To znamená, netvařme se, že premiér se nebaví o svém mandátu. Premiér vždy přijde se svým mandátem a náš výbor mu ten mandát připomínkuje, diskutujeme s ním a je to naprosto otevřené. Takže další mandát diskutujeme 17. března, což je příští čtvrtek. Prosím, pokud máte nějaké připomínky, pokud se vám něco nelíbí nebo chcete něco sdělit, přijďte. Není pravda, že je to za zavřenými dveřmi. Je to za otevřenými dveřmi.
Prosím pane kolego, máte slovo.
Myslím, že jsem tu petici dokonce přebíral přímo já. Byl to opravdu veliký balík a ty podpisy přibývaly. Takže potvrzuji tu informaci, která se ke mně donesla - že jich ve finále bylo skoro 250 tis. Proč o tom mluvím, o té částce 250 tis.? Protože to je částka, která odpovídá zhruba tomu, co je v návrhu vládního zákona o referendu - 250 tis. To si uvědomme, že to je opravdu značná část osob, která tuto petici podepsala. Poslanecká Sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou a tak dále. Jsme přesvědčeni, že udělování azylu by mělo zůstat čistě v kompetenci národních států. Souhlasíme s tím, aby naši humanitární pracovníci v přiměřené míře pomáhali přímo na území daných států tak, jak to běžně dělají v případě různých živelních katastrof. V případě, že Evropská komise bude přes odpor České republiky vynucovat legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem umisťování imigrantů nebo uprchlíků v České republice, žádáme vládu České republiky a Parlament České republiky, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda k této otázce." To je, vážení kolegové a kolegyně, nebo kolegyně a kolegové, tedy nejdříve dámy, text té petice. A já si myslím, že bychom tuto petici s tak obrovskou podporou mezi občanskou veřejností neměli přejít jenom tím, že ji bereme na vědomí. K tomu, co tady říkal pan ministr Herman. Od těch Kurdů tam zazněla jasná informace. Jestliže nám chcete pomoct řešit dopady, které jsou značné, tak je řešte, nebo pomáhejte nám u nás. A nemuseli bychom řešit, jestli to jsou imigranti ekonomičtí, nebo ti skuteční váleční. A o to tady jde.
Díky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Každý výbor podle jednacího řádu je otevřený pro všechny poslance. Pokud má někdo nějaký problém s imigrací a chce se zeptat na imigraci, může kdykoliv přijít na výbor pro evropské záležitosti, kde tyto věci projednáváme na každém zasedání výboru. Myslím si, že nyní není bod imigrace, nyní není bod výbor pro evropské záležitosti, nyní není bod Evropská rada. Pokud se někdo z vás chce dozvědět aktuální informace týkající se migrace, prosím, přijďte na výbor pro evropské záležitosti. Takřka na všech výborech nyní sedí i pan premiér, můžete se ho zeptat, on vám ty informace podá. Myslím si, že podávat nějaké informace nebo chtít po premiérovi nebo po vládě nějaké informace týkající se migrace v bodu zpráva o peticích mně připadá silně mimo jednací řád.
S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
A jak znám pana premiéra, tak to, co jste popsal, není pravda. My to známe - my klademe otázky, on sice mluví a mluví a mluví, ale neodpovídá. Nechce se mi věřit, že na tom výboru je to nějak jinak. Nebo tam jenom přijdete, poslechnete si to a pak zvednete ruku, protože strana to tak očekává? A jsme podle jednacího řádu! Není naše chyba, že jsme tu debatu neabsolvovali včera odpoledne, jak jsme my navrhovali a vy jste hlasováním odmítli. A vzpomeňte si, jak klíčové materiály jsme včera odpoledne projednávali. Vy se prostě schováváte, ne všichni, většina z vás se schovává a není ochotna o tom debatovat s námi, ale také s veřejností na mikrofon a není ochotna, a třeba jiný názor, než mám já, prezentovat.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Dobré poledne, paní a pánové, budeme pokračovat nejdříve třemi faktickými poznámkami. Prosím, pane předsedo.
Ke slovům, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana kolegy Jakubčíka. Pokaždé se ptám. Pokládám otázky. Já si myslím, že na tyto odpovědi máme nárok. Máme nárok na spoustu dalších odpovědí, jak zde bylo řečeno, ať se neopakuji. Vy jste to odmítli. Tak o tom mluvíme teď, protože to spadá do tohoto bodu. A jenom ještě jednu větu k panu kolegovi Plzákovi, protože říkal, že všichni jsme tady jednotní v názoru na imigrační kvóty. Vy jste členem vlády, nebo vládní poslanci, tak jestli můžete odpovědět. Možná máte více informací než já.
Nyní pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan premiér se vrátil ze summitu, určitě to budeme projednávat na výboru pro evropské záležitosti a tam je to místo, kde bychom se o tom měli bavit. Děkuji za pozornost.
Já tady musím říct ještě jeden argument, který nepadl. To je přeci ten zásadní rozdíl! Já se tam jako poslanec nemůžu vyjádřit tím, že navrhnu návrh usnesení a budu o něm hlasovat. Myslím, že to je to, čeho se bojíte a proč nechcete, aby se ty materiály projednávaly na jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, poté pan ministr Herman.
My jsme tady od pana premiéra slýchali ohledně kauzy Fajád, jak se to má projednávat ve výborech, jak tam dostaneme veškeré informace. Chtěli jsme zařadit vyšetřovací komisi. Tu jste nám jako členové vládní koalice vetovali. Takhle vy chcete komunikovat ve výborech? A platí to, co jsem tedy řekla před malou chvílí. Tak toto mějte na paměti a neříkejte tady nesmysly!
Děkuji.
Děkuji a nyní otevírám všeobecnou rozpravu.
Aby byl opravdu projednáván v následujícím roce, a to ještě i předtím, než vlastně schvalujeme státní rozpočet na další rok. Protože řada věcí, která je v závěrech, která je v usnesení jak rozpočtového výboru, tak i ostatních výborů ke státnímu závěrečnému účtu, by se měla promítat do státního rozpočtu na následující rok.
Já děkuji. A nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Tudíž všeobecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo. Také není zájem. Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Dříve, než tak učiníme, všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přednesený návrh usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Uzavírám projednávání tohoto bodu. A nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.
V tuto chvíli dodavatelé, kteří vyhrají automaticky zakázku právě díky tomuto zvýhodnění, samozřejmě ne všichni, ale ty kauzy jsou, odprodávají nebo si najímají subdodavatele, kteří plní zakázku a kteří nezaměstnávají zdravotně postižené osoby. Tento institut není ve vládním návrhu obsažen, a to z toho důvodu, že v minulosti byl opravdu mnohokrát zneužíván. Ministerstvo pro místní rozvoj s tímto nesouhlasí a my jsme to vyvážili možností využít tzv. sociální kritéria. To znamená, že zadavatel si sám do zadávacího řízení dá taková sociální kritéria, aby sám řekl, zda potřebuje a zda zdravotně postižení jsou schopni vykonávat tu zakázku. To znamená u typu výběrových řízení, například kancelářské potřeby, jejich například překlápění nebo něco, sám zadavatel si dokáže říct, že toto mohou dělat chráněné dílny, toto mohou dělat zdravotně postižení. To znamená, že mu přijde pět nabídek od společností, které všechny zaměstnávají zdravotně postižené, a pak ta konkurence bude mezi nimi. Ale nebude to tak, že budou automaticky zvýhodňovány. Takže naopak tento přístup sociálních kritérií nám přijde opravdu lepší a transparentnější. Výbor doporučil zkrácení lhůty pro podání námitek proti zadávací dokumentaci. Zrušení možnosti přijmutí opatření k nápravě ÚOHSu prostřednictvím zrušení úkonu zadavatele nebo celého zadávacího řízení, pokud zadavatel nerozhodne ve lhůtě o námitkách. Tento návrh byl také garančním výborem přes zásadní nesouhlasné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj i antimonopolního úřadu doporučen. Možnost uložit nápravné opatření je institut, který zajišťuje včasné vyřízení námitek, a pozměňovací návrh by takové zajištění zrušil. Nicméně je nutné, abych i v třetím čtení na ně upozornila. Byla o tom velká debata, která se stále vede ke změnám smlouvy. Předmětem diskuse je otázka, zda pravidla stanovená směrnicemi na národní úrovni nezpřísníme. Ministerstvo pro místní rozvoj je v tomto případě připraveno podpořit řešení, na kterém bude dosaženo širšího konsenzu. Zde musím říci, že garanční výbor tento pozměňovací návrh nepřijal, nicméně je mou povinností vás upozornit na případná rizika, která by plynula z přijetí zde na plénu z tohoto pozměňovacího návrhu. S tím samozřejmě nelze souhlasit. Dalším pozměňovacím návrhem, který je klíčový, je zrušení povinnosti uložit opatření k nápravě, pokud antimonopolní úřad zjistí, že zadavatel nerozhodl o námitkách. Tento návrh byl také garančním výborem doporučen přes zásadní nesouhlas Ministerstva pro místní rozvoj a zásadní nesouhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatelům by se fakticky dala možnost námitky nevyřizovat a nechat věcné rozhodnutí o nich až na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Návrh zákona přitom vychází z přesvědčení, že problémy mají být řešeny především tam, kde jejich řešení je nejjednodušší, a tedy mezi zadavatelem a dodavatelem. Principiálně by tedy neměl být předmětem řízení před ÚOHSem problém či spor, ke kterému se předtím nevyjádřil zadavatel. Tohoto cíle zákon dosahuje uložením povinnosti zadavatele vyřídit námitky včas a přezkoumatelným způsobem, přičemž ustanovení, které pozměňovací návrh navrhuje zrušit, tuto povinnost zajišťuje. Pozměňovací návrh by tak snadno umožnil celou zákonnou konstrukci obejít tím, že by zadavatel námitky řádně nevyřídil. To samozřejmě jde proti koncepci celého návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Platí tedy, že nelze automaticky zakazovat účast ve veřejných zakázkách těm dodavatelům, které vlastní například člen vlády. Pokud by se ukázalo, že takový dodavatel je ve střetu zájmů, pak návrh zákona umožňuje takového dodavatele vyloučit, pokud by neexistovalo mírnější opatření. Vládní návrh tuto problematiku řeší, a široce, v ustanoveních právě o střetu zájmů, kde jsme přísnější, i než vyžaduje evropská směrnice. Zadavatel je vždy povinen vyloučit z rozhodovacího procesu nebo vlivu na veřejnou zakázku ty osoby, které jsou ve střetu zájmů. Pokud na základě informací o skutečných majitelích vybraného dodavatel střet zájmů zjistí, tak musí vybraného dodavatele vyloučit. Velmi otevřeně zde říkám, že k tomuto návrhu máme neutrální stanovisko. Nicméně já sama jako Ministerstvo pro místní rozvoj nechci ohrozit zadavatele na národní úrovni.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Zeptám se, zda se někdo hlásí k pořadu schůze. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení